Bude prostě téhle Sněmovny nebo té Sněmovny, která tady bude zasedat potom. To je sněmovní televize. Tady všichni vždycky byli proti prodlužování nouzových stavů, ale když je měli zablokovat obstrukcemi, tak se to ani jednou nestalo, nikdo to nikdy neudělal. A když šlo o to, zablokovat Radu České televize, tak si opozice, která tady je v přesile vůči vládě - sedm klubů proti dvěma - tak si najednou opozice uvědomila, že tu Sněmovnu může zablokovat. Takže tady je vidět, jak obrovskou váhu mají ti radní. Politickou. Politickou, žádnou jinou. tady ta mafie teď zastrašuje ostatní radní a bere si na ně velký klacek. Vy teď ovlivňujete ostatní radní. Vždycky tě sundáme, protože jsme to my, poslanci, jsme to my, Sněmovna, kdo nad tebou drží ten klacek a může ho kdykoliv pustit. Nebudeš poslušný? Budeš kritizovat to, že se krade v České televizi? kde já to mám... To je strašně moc těch informací... No, tak půjdeš jako radní. Nedostaneš ty penízky navíc a ještě půjdeš s velkou ostudou, protože tě budeme dehonestovat. Marek Petráš. A že se mu tam namnoží? Řekneš to v České televizi? No, tak nebudeš radní. Máme tady ten velký klacek, teď ti to ukazujeme na Lipovské. A jestli řekneš jedno jediné slovo proti covidové mafii, mafii České televize, mediální mafii a jakékoliv jiné mafii, politické, tady, v rámci svého působení v České televizi, a budeš to kritizovat, tak půjdeš. Protože tady máme ten klacek. A je úplně jedno, že ta slečna má IQ 200 a že byla dvakrát chytřejší, možná i třikrát chytřejší než průměrný poslanec v této Sněmovně. To je úplně jedno. Stejně jako bezinfekční jsou malé obchody podle výzkumu pana Omara Šerého. Jak to, že toho není plná Česká televize?
Váš čas, pane poslanče. Takže znova 10 minut.
Pan radní Kühn je poradcem ministra kultury Zaorálka. Bere za tuto svou funkci peníze, ovlivňuje politicky dění v zemi, ten je v jednoznačném střetu zájmů. Nezaznělo to tady ani jednou z úst kolegů z ČSSD. Takže si to zopakujeme. Pan radní Kühn je poradcem ministra kultury za ČSSD pana Zaorálka, bere za to i peníze a nikdo z vás - a přitom to víte úplně všichni, když to vím i já - nenavrhuje jeho odvolání. Ptám se Pirátů: Jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kühna? Ptám se ODS: Jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kühna? Ptám se TOP 09: Paní Sommerová, prostřednictvím pana předsedajícího, jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kühna? Ptám se STAN: Jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kühna? Ptám se KDU-ČSL: Jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kühna? Ptám se ANO: Jak to, že nenavrhujete odvolání radního Kühna? Odpoví mi někdo? Máte na to dvě minuty, můžete zmáčknout knoflík a můžeme se bavit o tom, jak poradce ministra kultury neovlivňuje politické dění v této zemi. A bere za to ještě peníze. Flagrantnější ukázku toho radního, který má být odvolán, těžko vymyslíte. A vy tady sedíte, díváte se do mobilu a maximálně mě vraždíte pohledem, když na to přijde, protože víte, že odvolaný měl být.
Nyní paní poslankyně Karla Maříková s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Richterová k faktické poznámce.
Protože už se nedostane na řádnou debatu, tak se optám v reakci na pana ministra takto, protože my jsme za Piráty posílali už 27. května návodnou interpelaci na to, jak řešit protilátky. Řešili jsme to proto, že v reportu Světové zdravotnické organizace z 10. května se právě ukázalo, že 90 až 99 % nakažených vytváří protilátkovou imunitu. To jsme po naší vládě chtěli. Kvůli té smutné skutečnosti, že tady zemřelo a bylo nemocných tolik lidí, máme důvod protilátky řešit. To by totiž mohla být příležitost, aby se díky této studii, kterou děláte, využilo stanovení optimální diagnostické hladiny pro protilátkový test. To by totiž prostě bylo to tvrzení, co na druhou stranu tvrdíte, a mně to naprosto nedává smysl.
Nyní pan poslanec Kamal Farhan s faktickou poznámkou, připraví se Tereza Hyťhová, potom Věra Adámková.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Nelze prostě skákat z jednoho na druhé, na jednu studii, na druhou studii, na tahle data, na jiná data. Protože až tyhle závěry budou, nebo až se někdo rozhoupá z odborníků nebo z odborných společností a stanoví jasná guidelines, tak potom politici můžou říct, jestli to lze uznávat, nebo nelze.
Nyní faktická poznámka paní poslankyně Terezy Hyťhové, připraví se paní poslankyně Adámková.
Teď se vrátím k tomu, proč tady vlastně jsme. Já jsem chtěla říct, že vlastně ani ministerstvo, nebo někdo, nám nedokáže říct, jaká má být tedy hranice nebo hladina těch protilátek. Máte to naměřené? Vy to víte? V Rakousku do dnešního dne... Na to se tady ptáme.
Skončil váš čas k faktické poznámce. Připraví se Petr Třešňák, poté Jiří Mašek.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, především bych vám chtěl sdělit, že Ministerstvo zdravotnictví nezpochybňuje a nikdy nezpochybňovalo imunitu proti covid vzniklou na základě prodělaného onemocnění. Jde pouze o to, že současně rutinně používané laboratorní metody, které aspirují na hodnocení imunity proti covidu, nejsou dostatečně standardizované. Tudíž je velmi diskutabilní, zda mohou být použity jako podklad pro rozhodování, zda je jedinec bezinfekční pouze na základě toho, že mu byla naměřena určitá hladina protilátek, ale není důkaz o tom, že by v minulosti onemocnění covid prodělal. Poznání o nemoci covid se vyvíjí stejně tak, jako se zpřesňují metody diagnostiky a léčby této nemoci. Pokud není splněna tato podmínka, nejde o definitivní průkaz nemoci. Navíc u řady těchto protilátkových studií jde o směs jedinců, kteří prodělali nemoc, a těch, kteří měli jen náhodně zjištěnou pozitivitu protilátek, v některých i s těmi, kdo byli vakcinováni. Kupříkladu neočkovaný jedinec mající sice pozitivní protilátky, ale zahajující onkologickou či imunosupresivní léčbu může být rozhodnutím se neočkovat ohrožen přímo na životě. To samé se týká i seniorů. Po takovém prahu se volá, aby bylo možno protilátky využít nejen v hodnocení individuální imunity, ale i v hodnocení efektivity vakcín. Přitom je známo, že nejvyšší úroveň imunity i vůči variantám viru je dosažitelná kombinací prodělání infekce a vakcinace. Vakcinace samotná a samotné prokázané prodělání infekce pak jsou v navození účinné imunitní odpovědi, a zejména ochraně proti těžkému průběhu nemoci rovnocenné. V současné době vychází praktické doporučení pro implementaci a interpretaci sérologického vyšetření protilátek, které odráží stav poznání v oblasti vyšetřování protilátek proti covidu. Není doporučeno využívat protilátky pro hodnocení individuální imunity vyšetřovaného a pro rozhodnutí o vakcinaci. Uznávání protilátek lze chápat jako snahu vyhovět skupině lidí, kteří se vakcinovat nechtějí. Je to jejich plné právo. V současné době lze tedy doporučit následující: používat protilátky v rámci diferenciální diagnostiky z indikace lékaře, který i v kontextu s klinickým obrazem ručí za diagnostický závěr a následná doporučení. Pokud jsou u jedince prokázané protilátky proti covidu, aniž covid prokazatelně prodělal, doporučujeme aplikovat přednostně jednodávkovou vakcínu - v současné době Janssen. Dále vyšetřovat protilátky u dárců rekonvalescentní plazmy a podporovat výzkum v oblasti role protilátek ve stanovení imunity proti covidu a efektivity vakcín proti covidu. Byly prezentovány výsledky séroprevalenční studie, kde bylo řečeno, že nejlepší ochranu poskytuje prodělaná nemoc a očkování, a to již první dávkou. Po šestém měsíci od prodělání covidu ale již stoupá pravděpodobnost, že ten, kdo nemoc prodělal, může nakazit druhé, i když sám je nadále chráněn, zejména proti těžkému průběhu nemoci. Proběhla diskuse, zda přesto nebrat pozitivitu protilátek na roveň prodělané nemoci. Přítomní se shodli, že to nicméně stále naráží na limitace samotné metody vyšetření protilátek, tedy není určena hodnota, která by znamenala jednoznačnou ochranu proti nemoci, a vyšetřovací metody se mezi jednotlivými laboratořemi liší zásadně kvalitou a typem vyšetřovaných protilátek. Bez klinického vyšetření nelze výsledek protilátek navíc interpretovat vůbec. Nadále je tedy vhodné pokračovat v sérologických studiích, používat testy, které jsou kvalitní z hlediska SLP a obecně uznávané, je nutné hodnotit optimálně protilátky proti spike-RBD ve třídě IgG a IgA.
Nyní se budeme věnovat bodu číslo Prosím o nějaké operativní řešení, potřebujeme... Takže místo omluveného pana poslance Petra Beitla bude zpravodajkou garančního výboru paní poslankyně Jana Pastuchová. Kdo je proti? Budeme pokračovat v přerušené rozpravě. Rozprava byla přerušena ve chvíli, kdy se měl slova ujmout pan poslanec Stanislav Grospič. Ten není přítomen, takže požádám dalšího přihlášeného, to je pan poslanec Pavel Juříček, připraví se pan poslanec Vojtěch Munzar.
Děkuji, pane předsedající, za slovo.
Dámy a pánové, prosím o klid, ať může pan poslanec hovořit.
Proto říkám, různé typy odkládacích podmínek máme ve firmách. A že budeme rozdělovat cizí peníze. Chcete rozdělovat ne svoje peníze, ale chcete rozdělovat cizí peníze! Jak si to vůbec můžeme dovolit? Takže ona narostla šestinásobně a pravděpodobně poroste dál.
V momentě, kdy oni sami nadužívají jednací řád kumulováním pauz, kdy to nakumulovali, já jsem to přestal počítat, když už to bylo asi 18 hodin pauz, které byly i přes noc, tak je to v pořádku využívání jednacího řádu. Kolegům z opozice, kteří mohou být příští koalice, připomenu, ať jsou pak konzistentní, že pak zase budoucí opozice to může obstruovat stejně. Deset let tady navrhovaly instituce svoje nominace. Toto všechno podle mě je v kontextu toho, co my tady probíráme. Bude tam chybět šest členů.
Děkuji, pane předsedající. Ale jestli tady my máme rozhodovat na základě nějakého politického přesvědčení, jestli se nám paní Lipavská líbí nebo nelíbí a líbí se nám její činnost v té kontrolní v rámci České televize, tak si myslím, že to je pouze politické rozhodnutí.
Ještě další faktická poznámka, pan poslanec Milan Feranec.
Pro mě kandidatura za jakoukoli politickou stranu je vrcholné politické angažmá. Jestli to je přesně takhle v zákoně a podle zdravého rozumu to skutečně je. A je to padni komu padni. Skutečně toto je podle mě v rozporu s duchem toho zákona, se zdravým rozumem.
Je nějaká důvodová zpráva, tam je něco napsáno, tam můžeme hovořit o tom, co zákonodárce myslel, ale duch zákona, to je nějaké nové pro mě. Právní výraz, který zde používáme, pro mě jsou paragrafy, články a tak dále.
Děkuji moc. Já jenom řeknu, vážené kolegyně, vážení kolegové, co jsem viděl, co jsem zažil.
Samozřejmě jsme se v té době naučili žít i bez toho, že jsme ty puntíky měli. Ale dostali jsme se do doby, kdy vlastně, a ještě navážu: v době, kdy ta doba končila, tak zaznívala hesla Nejsme jako oni! A my se vlastně vracíme zpátky.
Já tam ty poznámky můžu klidně říct i v pátek, když jsme to projednávali. To je další věc. Ani ti pracovníci těch dotčených úřadů, kteří tam byli, to necítili. S tím chlorem přišel někdo snad po třech dnech, že tam byl cítit chlor.
Pan poslanec Holík a připraví se pan poslanec Blaha, všechno faktické poznámky.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, havárie na řece Bečvě patří k jedné z největších ekologických havárií, ale nebudu souhlasit s kolegou Bartošem, který tvrdí, že je úplně největší. Totiž 9. ledna 2006 byla podobná havárie na řece Labi, kterou způsobila Draslovka Kolín, a uhynulo tam také 40 tun ryb. Ale já se teď vrátím k té havárii na Bečvě. Řadě z nás se zdá, že to vyšetřování jde pomalu, a proto z iniciativy kolegů vznikla parlamentní komise. Téměř v každém domě máme hlásič požáru a já navrhuji podobné jednoduché zařízení, které bude měřit dva základní parametry, to je elektrovodivost vody a pH. Tyto parametry by se snímaly, převáděly někam na server.
Pan poslanec Blaha a jeho dvě minuty.
Takže za mě ano, vodoprávní úřad je skutečně v jiném rezortu, ne v rezortu životního prostředí, ale je to prostě taky státní správa, a možná by bylo dobré, kdyby se stát zaměřil i na toto, aby v takovýchto situacích každý přesně věděl, kde je jeho pozice, jaká je jeho role a kdo mu v tom bude pomáhat a jakým způsobem.
Dámy a pánové, milé kolegyně, vážení kolegové, já jsem ze Zlínského kraje. Také kroutíte hlavou nad tím, jak si slepí a hluší rybáři těch před otravou prchajících ryb nemohli všimnout? Na tyto otázky by měl odpovědět pan ministr Brabec, ale musím bohužel konstatovat, že do této chvíle tak věrohodně neučinil, a proto pochybnosti zůstávají. Dost dlouho trvalo, než se nám přes odpor poslanců hnutí ANO a KSČM podařilo sestavit parlamentní vyšetřovací komisi. Vznikla i petice občanů, kterou podepsaly tisíce lidí. Za tu dobu uteklo v těžce zkoušené řece mnoho vody. Pochybnosti, které v souvislosti s desítkami tun uhynulých ryb oprávněně vyvstaly, ale vláda ani téměř po roce nedokázala vysvětlit. Stále nemáme spolehlivé výsledky vyšetřování a řada otázek zůstává nezodpovězená. Nezdál se jim postup vyšetřujících, kteří bezprostředně po katastrofě nešli proti proudu řeky až do místa, kde by našli živé ryby. Provedli proto experiment u výpusti z areálu rožnovské Tesly, která byla vyšetřovateli označena jako zdroj znečištění Bečvy. Podle jejich závěrů není možné, aby ryby uhynuly až po třech a půl kilometrech od této výpusti. Místo, kde rybáři našli první otrávené ryby, dělí od rožnovského kanálu kromě této vzdálenosti i pět peřejí a dva velké jezy. A jelikož jsou tihle rybáři moc hlasití, Česká inspekce životního prostředí zahájila jejich kontrolu, protože se snaží podat důkazy a vyvrátit pohádky, které tvrdí soudní znalec. Vážné pochybnosti budí také fakt, že jako možný zdroj znečištění byla z okruhu podezřelých vyřazena jeden den po havárii chemička DEZA.
Prosím o klid... Já jsem vás zažádal jenom, abyste... A který tady naznačuje, že někdo vlastní nějakou neziskovku nebo že z toho má nějaký prospěch. Ani já, ani můj bratr, ani nikdo jiný žádnou neziskovku nevlastní. A vy tady máte tu drzost něco říkat o parazitech.
Nyní faktická poznámka Lubomíra Volného, poté faktická poznámka Jana Birkeho.
Kolik set milionů korun jste jim škrtli, nebo respektive kolik miliard jste těmto neziskovkám škrtli? Mě by to zajímalo. A kolik jste toho škrtli těm neziskovkám, které podporují migraci do České republiky? A kolik toho škrtnete v letošním rozpočtu? A já vám to číslo řeknu: je to nula. Je to nula.
Nyní pan poslanec Jan Birke, připraví se Tereza Hyťhová, všechno faktické poznámky. Stále jsme v jediném bodu této schůze - platy ústavních činitelů.
Teď jsme to předvedli všichni. Jenom se tady zurážíme, poblijeme, s prominutím, omlouvám se za ten výraz, dámy především, a nikam to nepovede. Nikam, věřte tomu. A jenom se možná rozejdeme s tím, kdo bude morální vítěz, že někdo někoho porazil v nějaké rétorice. Pojďme odhlasovat, co stejně všichni odhlasujeme.
Vážení přátelé, vážení kolegové a kolegyně, pro mnohé z nás je to jistě dneska poslední den - to se uvidí za tři dny, nebudu říkat pro koho, věřím, že pro zástupce Trikolóry ne - ale prosím, neříkejte nám tady svoje volební programy, přestaňte se tady hádat, občané se na to dívají a je to obrovská ostuda. Mě a občany to nezajímá! Je zajímá, co uděláte po volbách. Tak přestaňte si dneska tady dělat kampaň, jděte si natáčet videa, běžte si do všech debat, klidně tam si debatujte, pohádejte se... Dělejte si, co chcete, ale prosím, pojďme odsouhlasit zmrazení platů politiků a vraťme k tomu nějakou štábní kulturu.
Děkuji. Oni by byli dokonce rádi, kdybychom se zmrazili obecně , ale zrovna z úst politika ČSSD jak může zaznít něco, proč si lidi neváží politiků? Vy už byste tady za normálního fungování justice vůbec nebyli, tak se nedivte, že si lidé neváží politiků, jako jste vy.
Celou tuto kauzu dále samozřejmě provázela značná politická podjatost. Pan poslanec Gazdík nám tady v krátkém čase po události na svém Twitteru vyšetřil politicky celou kauzu a našel viníka - Dezu. Kdykoliv však tyto hypotézy nebo domněnky byly nějakým způsobem vyvráceny, tak se okamžitě objevily nové. Někteří další kolegové z vyšetřovací komise se podle mě ani s tím spisem neobtěžovali seznámit, neboť měli od počátku zřejmě jasno, kdo je v podstatě viníkem. Zase můj osobní názor. Takže já ten osud vysvětlím. Ta informace tak, jak je podána ve zprávě, samozřejmě opět vyvolala vlnu mediálních spekulací, že se vzorky záměrně ztratily, což není pravda.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat ve 119. schůzi Poslanecké sněmovny, kterou jsme dnes přerušili. Kvorum sice stále nemáme naplněno, to znamená, že bychom nemohli hlasovat o žádných záležitostech.
Já jsem se přihlásil k faktické v momentě, kdy vlastně ten bod ani nebyl zahájen, protože jsem chtěl upozornit na několik věcí. Tady se zase jasně ukázalo, jak se tento bod zneužil před volbami. Tento. Ale těch dvojích metrů je tam mnohem víc. Tak únik do médií, který tady kritizoval kolega Jurečka - No, a už mám nula.
Čas, pane poslanče, děkuji.
Já jsem jenom chtěl uvést na pravou míru výrok pana kolegy Nachera. To, že byla na něčem dohoda, není žádná pravda, do poslední chvíle to bylo nejisté. Tolik asi k tomu vašemu projevu.
Pan poslanec Patrik Nacher s faktickou poznámkou.
Přednostní právo má předseda klubu a předseda strany, což u klubu, který má šest členů a sedm členů, dělá třetinu toho klubu. Je to tak. Když se domluví tři nejmenší kluby, tak jich je 23 a mají šest přednostních práv. Tak buď nám budou vadit úniky do médií vždy, anebo nikdy.